Nyní prosím, aby předložený návrh zákona uvedl člen zastupitelstva Karlovarského kraje, pověřený člen zastupitelstva, pan poslanec Josef Novotný.
Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážená vládo. Předkládaná novela zákona o pozemních komunikacích přináší změnu spočívající v zavedení další možnosti, jak zaplatit poplatek, který by nebyl definován jenom časovým rozmezím platnosti, ale nově se stanovuje i územní princip platnosti a jeho maximální ceny. To znamená, jedná se tady o systémové zavedení nového kuponu, nové dálniční známky. Nový návrh, to znamená tento, principiálně spočívá v zavedení časového poplatku nejen dle časového období, ale i podle územní působnosti, to znamená podle krajů. Přesné ceny pak stanovuje Ministerstvo dopravy vyhláškou. Tolik obecně k novelizačnímu návrhu. Předpokládáme, že stanovisko vlády zřejmě připravoval nejspíš příslušný odbor na Ministerstvu dopravy, neboť i když složení vlády bylo zcela odlišné, tak text negativního stanoviska z října 2012, to znamená z doby Nečasovy vlády, i z června 2014 je velmi podobný, a dokonce v některých odstavcích až na pár slov zcela totožný. Z tohoto textu opět vnímáme, že návrh je chápán jako nějaká výjimka, aby se někde neplatilo, ale ono tomu tak opravdu není. Zavádí se naprosto systémově, koncepčně a celoplošně další varianta.
Není proto nutné celý návrh zákona zamítnout a zastavit tak celý legislativní proces. Přidanou hodnotou při těžbě, sortimentací a poptávkou na trhu se cena kulatiny může zvýšit až na dvojnásobek.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 Touto novelou byla otevřena možnost ke zcizování státních lesů na území chráněné krajinné oblasti, přírodních rezervací a přírodních památek. Středočeský kraj chápe tuto iniciativu k ochraně nezcizitelnosti lesů v majetku státu a navrhuje tuto malou novelu.
Děkuji panu poslanci Syblíkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl.
A jen podotýkám, že za nepřítomnosti ministra, který má Lesy České republiky v gesci, ale na to už jsme si v podstatě zvykli, že ministr zemědělství se neúčastní problematiky projednávání zákonů, které se tohoto resortu týkají. Souhlasím s jedním z předřečníků, který říkal, že je nadbytečné povyšování správy státních lesů nad správu soukromníků v oblasti hospodaření s lesy či obecních lesů, kterých také nemáme v České republice málo. Já tuto právní úpravu, byť jednoho paragrafu, považuji za nadbytečnou. Tohle absolutně pomíjím, jen říkám, že si myslím, že vláda má dostatečné kompetence na to, aby takovýto paragraf pokryla. Proto se velmi přikláním k tomu, co tu říkal ministr kultury, a podporuji jeho návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení a učiním tak, pokud tak neučiní on v podrobné rozpravě.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní s faktickou poznámkou pan vicepremiér. Tak, děkuji panu vicepremiérovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Tejc.
To znamená, že to je předčasně dokonaný přestupek stejně tak jako trestný čin. Oni potřebují účinný přestupkový zákon, který by řešil také ten proces a tu vymahatelnost práva jako takového. Bez toho jakékoliv sankce zůstávají pouze na papíře a jsou k ničemu. Děkuji za pozornost.
Nyní s přednostním právem pan ministr vnitra.
Děkuji za to upozornění.
Děkuji panu ministrovi.
Já se následně v podrobné rozpravě přihlásím k pozměňovacímu návrhu, který jsem si osvojil. Nemusíme chodit po úřadech, nemusíme navštěvovat kontaktní místa. Po tomto úvodu se k němu přihlásím v podrobné rozpravě.
Děkuji panu poslanci Vondráčkovi.
Ale to se velmi jednoduše člověku opravdu může stát, že takový přestupek spáchá. Já nevím, kdo to fakt studoval pořádně a detailně, ale tam jsou takové přestupky, jako "nemá u sebe nebo na požádání nepředloží potřebné doklady". To je například ten přestupek, že všechny doklady máte a zapomenete zapsat revír, u kterého chytáte. Mně to prostě připadá absurdní.
Žádná výjimka, že se někde nebude platit. Naopak koncepční systémové opatření, aby měl řidič k dispozici i spravedlivější alternativu, pokud užívá jen nějakou menší část zpoplatněné sítě. Návrh nezavádí výjimku, nýbrž rozšiřuje stávající tři možnosti zaplacení o další možnost. Ve třetím odstavci svého negativního stanoviska vláda nesouhlasí s tvrzením o minimálních dopadech na státní rozpočet a naopak tvrdí, že přijetí návrhu zcela zjevně povede k poklesu výnosu z časového poplatku. Já už jsem to tady vyvrátil, ale znova připomínám, že vláda toto své tvrzení neopřela o žádný kvalifikovaný odhad či studii či o nějaký modelový příklad. Je to pouze strohé konstatování bez jakéhokoliv zdůvodnění. Ve čtvrtém odstavci vláda uvádí, že návrh není jednoznačný, neboť není zřejmé, zda by se územní krajská platnost kuponů měla vztahovat i na desetidenní a měsíční známky. S tímto stanoviskem není možné se ztotožnit. Stávající tři varianty časových poplatků platí jak pro občany České republiky, tak i pro všechny ostatní občany Evropské unie. K těmto třem se pouze doplní čtvrtá možnost, která bude opět dostupná jak občanům České republiky, tak všem ostatním občanům Evropské unie. Většina krajů mimo Prahy a Středočeského kraje má určitou hranici s jiným státem. Dovolím si vás tedy poprosit o posunutí projednávání tohoto návrhu do druhého čtení a tam by se mohly dořešit případné připomínky a upravit celý legislativní návrh.
Já děkuji panu poslanci Josefu Novotnému.
Děkuji, pane předsedající. Když jsme se zaposlouchali do odůvodnění pana předkladatele a současně představitele Karlovarského kraje, tak si uvědomujeme, že zákon je v této chvíli potřeba, a můžeme v zásadě přivítat i to stanovisko Ministerstva dopravy, že připravuje jakýsi komplexnější materiál. Z mého pohledu doporučuji postoupit zákon do druhého čtení a k projednání hospodářskému výboru.
Hezké odpoledne pane místopředsedo.
Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho takového nevidím, končím tedy obecnou rozpravu. Počet přítomných se ustálil a já zahajuji hlasování o zamítnutí předloženého návrhu Zastupitelstva Karlovarského kraje. Kdo je pro zamítnutí, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému garančnímu výboru? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru tohoto tisku. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se, jestli má někdo návrh na další výbor k projednání. Pokud tomu není tak, konstatuji, že garančním výborem byl odhlasován hospodářský výbor, a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli.
Děkuji za pozornost.
rozpočtovaná částka se převede maximálně do výše předpokládaného skutečného rozdílu podle části věty před středníkem.
Právě proto považuji za nezbytné vést o něm diskusi ve výborech. Pro mě osobně je tento návrh dokladem skutečnosti, že si vláda neví s problematikou financování důchodového systému rady, a místo aby se pokusila přijít s konstruktivním a dlouhodobě udržitelným řešením, hledá pouze, odkud by vzala peníze, které nalije do stávajícího systému. Ráda se nechám přesvědčit o opaku. Myslím ovšem, že to nebudete mít jednoduché.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji panu poslanci. Ještě pan poslanec Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo. Nyní jste chtěli devadesátkou projednat tento bod. Tohle přesně jsem v roce 2013 poslal do Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna už to nestihla projednat. Tak já nechápu, proč to trvalo rok a půl, než teď to najednou chcete devadesátkou a zkracovat lhůty, když jste na to měli rok a půl, kdy se to panu ministrovi - nechci říct válelo, ale měl to v šupleti. Akorát, že je hotovej už rok a půl! Tak proč je tady až teď a proč mluvíte o urychlené legisvakanci? Fakt tomu nerozumím! Je to prostě styl práce této vlády. Já jsem avizoval, že si v půl sedmé vezmu přestávku. Pokud už se nikdo nepřihlásí, tak bych pokládal za nefér nenechat tento bod projednat.
Pokud se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Prosím, pane vicepremiére, máte slovo.
A pan ministr Kalousek byl přece ministrem do roku 2006 nebo kdy to bylo. A ještě k paní Kovářové. Prosím vás, paní Kovářová, ty peníze taky půjdou na ty kulturní památky, co chcete obnovovat, takže on je to jeden pytel.
Ale tohle už nemáme ani ve veřejném pořádku ani v občanském soužití. To, že opakované páchání takových přestupků může vést až k tomu, že budu postižen přísnější sankcí. Pět let to má někde být a pět let se všichni mají jít kouknout, jestli náhodou nejsem osobou, která má nějaké... Je to prostě jenom proto, aby byli chytřejší, aby se na toho člověka mohli koukat buď podezíravěji, nebo přívětivěji.
Nejprve pan poslanec Schwarz, po něm pan poslanec Leoš Heger.
Dobré odpoledne ještě všem, kolegyně, kolegové. Teď zvýším hlas a některým vám připomenu. Já jenom pro informaci ze své praxe vám řeknu a udělejte si obrázek sami. Tomu se diví, ale proč se třeba nediví tomu, že když dneska si někdo dá křížek v osobním autě na zrcátko nebo si tam pověsí brejle nebo voňavku a zastaví ho policista, tak představte si, to je taky přestupek. A dokonce když vám spadne registrační značka nebo jste si ji nezkontrolovali, tak vám hrozí při zastavení hlídkou až zákaz řízení. Jenom teď naznačím možná ošklivou věc, ale chci ji říct. Víte, ono před deseti, před patnácti lety to až tak v uvozovkách strašný přestupek nebyl, to rybářství, ale dneska se pytláctvím a rybařením živí, živí se jím hordy lidí, které chodí chytat na revíry a prodávají ty ryby.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Heger, po něm pan poslanec Benda.
Děkuji, pane předsedající. Nechci patřit k těm, kteří když udělají přestupek, tak si myslí, že do toho mohou mluvit, jak ten zákon má vypadat. Já jsem tady plédovat proti rychlosti 150 na dálnicích, ale přesto také občas, jednou za čas nějaký přestupek udělám. Chci říct, že při těch přestupcích moje zkušenost s policií je velmi dobrá, a to i předtím, než jsem se stal známou figurou v pražské politice. Myslím si, že i tady je možno hledat tento přístup.
Má nepochybně pravdu. Ale já jsem přece za celou dobu svého vystoupení neřekl, že jediný přestupek má být zrušen nebo že za něj má být snížena sankce. A to do registru dopravních přestupků nemá přístup nikdo, tam se jenom vede a jenom se sleduje, jestli jsem překročil 12 bodů, když jsem překročil 12 bodů, musím se jít zlepšit.
Děkuji panu poslanci Bendovi.
Prosil bych, kdybyste mu to vyřídil, aby to pochopil. Ale to je můj laický názor starosty okresního města.
Otázka pěti let. Ta slouží například právě pro prodlužování zbrojních průkazů. Počítáme s tím, že obce pouze do tohoto registru budou zapisovat, to znamená, nebudou tam vznikat žádné obrovské náklady. Právnických osob se to netýká z důvodu, že právnické osoby přestupky nepáchají, tudíž by neměly být nebo nemohou být evidovány. To je odpověď, kterou vám k tomu mohu dát. Podměrečná ryba nebo pytlačení je porušení zákona. Není to o tom chytit podměrečnou rybu. Chytit a pustit neznamená spáchat přestupek, ale chytit a ponechat je přestupkem.
Děkuji panu ministrovi za jeho poznámku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já si dovolím na začátku poděkovat panu ministrovi za to, že akceptoval většinu připomínek, které už zazněly na jednání výboru. Ta je za hranicí svých možností. Myslím si, že pro některé výtržníky, kteří opakovaně narušují noční klid ostatních, kteří se chtějí před svým pracovním dnem vyspat, anebo pro ty, kteří nedodržují základy slušného chování a opakovaně páchají přestupky proti občanskému soužití, by to určitě byl tvrdší trest než pokuta, kterou stejně nezaplatí. Padlo to tady několikrát. Je ale otázkou, a to byla debata, která proběhla na výboru, zda má být účastníkem ten, kterému v uvozovkách bylo jen něco ukradeno, ale nemá být účastníkem ten, který byl poškozen na zdraví, jestli tady není určitý nepoměr a jestli by oba dva neměli být účastníkem řízení.
Děkuji panu poslanci Tejcovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Ondráček, po něm pan poslanec Vondráček.
Já se mimořádně budu vyjadřovat k tématu, na které určitě nejsem odborník, ale myslím si, že je to věc, která je do značné míry principiální a týká se toho, jak zacházet s majetkem státu. A o tom významu už tady kolegové hovořili. Myslím si, že to není automatické; to, že někdo má vlastnictví, tedy to, že stát něco vlastní, ještě neznamená, že to je vždy ziskové, přestože to ziskové být může. Já jsem přesvědčen, že Lesy je třeba lépe řídit. Ale věřím, že to bude odpovídat oné koncepci. Myslím si, že jsou dvě možnosti. Jsem rád, že zákon byl vetován.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To za prvé. A za druhé. To opravdu na margo pana ministra zemědělství není obhajitelné, pane místopředsedo vlády prostřednictvím předsedajícího. Ano, rozumím tomu, co říkal pan poslanec Tejc. Velmi s tím souhlasím. Škoda, že výdaje na marketing byly vždycky největší za ministrů vlády sociální demokracie. Já tady znovu zdůrazňuji, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, že jsme přišli s novinkou. Nebo tato vláda nebo Ministerstvo zemědělství přišlo s novinkou, že prodává dřevo státních lesů prostřednictvím firmy, která neprošla výběrovým řízením, v jejíž orgánech byl ještě 14 dní nebo tři týdny předtím, než nastoupil za náměstka generálního ředitele, člověk, který pak podepisoval tuto smlouvu s firmou, ve které dříve pracoval a pracoval v jejích statutárních orgánech, a kde jim dohodili milionové zakázky ročně.
Já se nechci přít s panem poslancem Bendlem o tom, kdy byly ty náklady největší. To si možná ještě řekneme, příp. on to může říct konkrétně. Ale našel jsem si číslo. Já teď nechci obviňovat ODS, která v té době měla rezort zemědělství, tuším, že to byl pan ministr Fuksa, že ty částky plynuly někam, kam neměly. Ale nepochybně je to věc, na kterou jsme se zaměřili. U těchto věcí to není.
Děkuji panu poslanci Jeronýmu Tejcovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Já jenom velmi stručně vaším prostřednictvím k panu poslanci Tejcovi. Nechci se přít o vašich slovech. Ale jedno vím zcela jistě. Tím jsem si jist, pane poslanče.
Nyní řádná přihláška pana poslance Petra Bendla.
S tím se Poslanecká sněmovna nechtěla smířit, a proto si vyžádala svým usnesením stanovisko ministra financí. To je ta logika. Pokud budeme držet nadutou neobolševickou logiku, že vláda má téměř zmocňovací zákon a může se na Poslaneckou sněmovnu vykašlat, máte pravdu vy, pane předsedo hnutí ANO. Ale nejsem si vědom zatím změny Ústavy. Jistě byste uměl předložit jejich podpisy, ať už pravdivé, nebo věrohodně napsané. Takže já čekám na svědectví pana ministra financí, které vydá o sobě samém, co je vlastně zač.
Pak bychom se vypořádali s návrhem z grémia, buď upraveným, nebo neupraveným, a pak bychom se zabývali dalšími návrhy. Souhlasíte s tím? Nevidím žádnou námitku. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Zvlášť. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Je to zákaz kouření. Hlasování končím. Přihlášeno 175 přítomných. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Ještě tady je jeden návrh pana poslance Faltýnka. Proti? Hlasování končím. - Ještě malou úpravu. Tento bod bude jako druhý v pořadí, protože z grémia mu předchází pevně zařazený bod jiný. Nyní přistoupíme k návrhu pana předsedy Miholy, který navrhuje zařazení bodu 25, je to sněmovní tisk 418, na 20. 5. v 17 hodin.